K tomu jsou však potřeba data, a vzhledem k tomu, že údaje za oblast určování rodičovství aktuálně nejsou k dispozici, navrhuje se legislativně ošetřit systém jejich předávání. Závěrem mi dovolte, abych uvedl, že návrh zákona byl projednán v připomínkovém řízení a vládě k projednání byl předložen s rozporem se zmocněnkyní pro lidská práva. Ta požadovala zrušení povinnosti přechylovat ženská příjmení.
Nicméně než otevřu rozpravu, tak jenom konstatuji, že jsme na začátku tohoto bodu neodsouhlasili hlasováním změnu zpravodaje, což udělat v prvém čtení musíme. Takže jsem přivolal poslankyně a poslance, kteří nejsou v sále. Zahajuji hlasování. Hlasování číslo 73, přihlášeno 141 poslanců, pro 107, proti nikdo, návrh byl přijat a pan poslanec Kalous je zpravodajem pro prvé čtení. Nyní otevírám obecnou rozpravu. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Zákon o matrikách velmi zaspal svou dobu. Jsou to úplně zbytečné věci, pokud se pohybujete v dnešním globalizovaném světě.
Takže jsme je nechali aspoň v těch nejzávažnějších zločinech, a myslím si, že tam patří, že to je tradice této země.
Má zájem, takže pan zpravodaj Dominik Feri má zájem o závěrečné slovo.
Dovolím si jenom pár myšlenek k tomu, co tady zaznělo. Já rozumím, že tady to je tribuna a že zastávat se soudců není úplně populární. Jenže my to neděláme kvůli těm soudcům! My to děláme kvůli těm lidem. Aby tam byl soudce, který se zajímá o účastníky řízení, který se snaží třeba, nerozhoduje od stolu, nařizuje jednání, snaží se každého vyslechnout a tak podobně. My to děláme kvůli těm lidem, aby věřili v ten systém, v justici, v demokratický právní stát. Co se týče přísedících, tak netvařme se taky tady prosím, že to, že tam budou nějací dva lidé, kteří nejsou profesionální soudci, že to povede k rozhodnutí, které bude spravedlivější a které bude přesvědčivější. To rozhodně není pravda. A jestli tu chceme nějaké lidové soudy, tak myslím, že už jsme trochu dál.
Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru nebo výborům k projednání? Žádný návrh nevidím, takže nyní budeme hlasovat o návrhu pana poslance Dominika Feriho prodloužit - slyším? Ťuká někdo? Máme odhlásit? Hlasování číslo 87, přihlášeno 115 poslanců, pro 64, proti žádný. Konstatuji, že návrh byl přijat, a tímto končím první čtení tohoto návrhu.
Dohromady obhospodařovaly 28 účastnických a 8 transformovaných fondů. Rovněž jsme vykonávali dohled nad směnárníky. Tam ta činnost je velmi aktivní, protože to je samozřejmě mediálně vděčné téma. Došlo také ke změně zákona, která nám dává mnohem větší pravomoci. Vykonáváme také dohled nad platebními institucemi, dále institucemi a vydavateli elektronických peněz, poskytovateli platebních služeb malého rozsahu investičními a pojišťovacími zprostředkovateli, zprostředkovateli a poskytovateli spotřebitelských úvěrů a také zpracovateli tuzemských bankovek a mincí. Samozřejmě v neposlední řadě pokud jde o ochranu spotřebitele, to je nedílná součást výkonu dohledu, tam jsme zaměřili svoji pozornost především na nekalé obchodní praktiky vůči spotřebitelům, plnění povinností subjektů finančního trhu jednat s odbornou péčí, a prověřovali jsme zejména nedostatky v informování spotřebitelů. Jestli dovolíte, zareagoval bych na dotazy pana poslance Martínka. No, Podvedení klienti, ta iniciativa, která se zabývá investičním životním pojištěním. Tak samozřejmě ty instituce jsou si řady těch problémů u některých smluv vědomy. Také je zjevné, že pod tlakem jak regulátora a těch konkrétní případů, které se už objevily a byly už případně nějak rozhodnuty buď finanční arbitryní, nebo i soudem, také ty pojišťovny samozřejmě upravují svoji obchodní politiku. Tady je řada rozsudků různých soudů, zejména tedy krajských, protože se jedná většinou už o krajské stupně v těchto věcech, je různá, a to ve velmi podobných případech, takže je zjevné, že to bude muset skončit nějakým sjednocujícím judikátem Nejvyššího soudu, protože ta situace je prostě nejednoznačná. To je první poznámka. Druhá poznámka. Pokud jde o ty další věci, které zmínil pan poslanec, contract for difference, podnikové dluhopisy, tak samozřejmě my postupujeme přesně podle legislativy a kompetencí, které máme. Contract for difference, tady dochází skutečně k nabízení někdy těchto velmi rizikových derivátů v podstatě ze zahraničí subjekty, které často ani nejsou registrovány v České republice. My na to pravidelně upozorňujeme. Tyto informace jsou dohledatelné vždy aktuálně na stránkách České národní banky.
Hezké odpoledne, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Děkuji panu guvernérovi České národní banky. Budeme pokračovat v rozpravě.
Pěkné odpoledne, děkuji za slovo. Já navážu na komunikaci, kterou vedeme jako podvýbor pro ochranu spotřebitele s Českou národní bankou. Jde právě o tu problematiku investičního životního pojištění, takže využívám této příležitosti, která se ideálně hodí do zprávy o výkonu dohledu nad finančním trhem. Nicméně tady bych chtěl říct, že to má určitou setrvačnost. Ano, možná že v té podobě, v jaké se to prodávalo mezi roky 2005 a 2015, řekněme, tak to dneska v té podobě možná není. Dokonce ten produkt je za mě tedy tak kontroverzní, že vyprovokoval zákonodárce změnit způsob vyplácení provizí.
Uvědomme si, že máme velmi solidní situaci v oblasti celkového zadlužení. Znamená to, že oproti jiným podobným ekonomikám jsme o desítky procent níže a ten tzv. fiskální prostor je zde nepochybně významný. To je první poznámka. Druhá poznámka. Máme samostatnou měnovou politiku s plovoucím kurzem, který sám o sobě je určitým absorbérem šoku. K tomu bych chtěl říct, že díky politice ČNB nemáme ani nulové, ani záporné úrokové sazby v tuto chvíli.
Děkuji panu zpravodaji za jeho vystoupení a budeme pokračovat. Otevírám obecnou rozpravu. Prvním přihlášeným je Mikuláš Ferjenčík a další přihlášky eviduji z místa.
Nezazněl návrh na vrácení ani zamítnutí, takže se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání ústavně-právnímu výboru jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo nějaký jiný výbor jako garanční výbor? Nenavrhuje, tak přistoupíme k hlasování. Zahajuji hlasování. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Je nějaký takový návrh, který by zazněl od nějakého poslance nebo paní poslankyně? Není. Končím projednávání tohoto bodu s konstatováním, že návrhem se bude zabývat ústavně-právní výbor jako výbor garanční. Děkuji paní ministryni a děkuji paní zpravodajce. Z pověření vlády předložený návrh uvede opět paní ministryně spravedlnosti Marie Benešová.
Děkuji, pane předsedající. Tento návrh je předkládán v souladu s plánem legislativních prací vlády na rok 2019 a v návaznosti na programové prohlášení vlády, v němž se vláda zavázala prosadit zákonem stanovené podmínky výběru soudců. Hlavním cílem předkládaného návrhu je zavedení jednotného transparentního systému výběru soudců, soudních funkcionářů, stejně jako podrobnější úprava vedlejší činnosti soudců a revize institutu přísedících v trestním řízení. V rámci sjednocení budoucích soudců, jejich přípravy, se zavádí institut justičního kandidátství, které přichází po odborné justiční zkoušce a představuje cílenou přípravu na výkon funkce soudce. Odbornou přípravu justičního kandidáta mohou absolvovat také osoby z jiné právnické praxe s profesní zkouškou. Obsazování soudcovských míst bude probíhat ve výběrovém řízení na konkrétní uvolněná místa v rámci obvodu krajského soudu. Do výběrového řízení se vedle justičních kandidátů budou moci přihlásit i odborníci mimo justici. Novela dále explicitně zakotvuje zákaz opakování jmenování předsedů u téhož soudu, který vyplývá z plynoucí judikatury Ústavního soudu, a povinné manažerské vzdělávání pro justiční funkcionáře. Dále zavádí oznamovací režim vedlejší činnosti soudců a upravuje výslovný zákaz členství soudců v politických stranách a politických hnutích po vzoru soudců Ústavního soudu. Nad rámec doporučení GRECO se navrhuje omezení přísedících v trestním řízení. Rozhodování v senátu s přísedícími by mělo být omezeno na skupinu nejzávažnějších trestných činů, mezi nimiž zůstávají především násilné trestné činy. Původně novela obsahovala úplné zrušení tohoto institutu přísedících. V rámci vypořádání připomínek bylo přistoupeno k této variantě, na které se shodla rekodifikační komise k novému trestnímu řádu. Pan bývalý předseda Nejvyššího soudu, pan předseda Nejvyššího správního soudu i paní prezidentka Soudcovské unie se dále účastnili také projednávání na Legislativní radě vlády a dovolím si říci, že se nám podařilo najít shodu. S návrhem v této podobě zástupci justice plně souhlasí. Děkuji tedy za pozornost a prosím o podporu tohoto vládního návrhu zákona.
Budeme tedy muset najít jiného zpravodaje. Pan poslanec Dominik Feri je připraven se ujmout funkce zpravodaje? Ale protože jsme v prvém čtení, budeme muset odsouhlasit tuto změnu zpravodaje. Budeme tedy hlasovat o tom, že místo původně navrženého pana poslance Jana Farského bude zpravodajem tohoto tisku pan poslanec Dominik Feri. Zahajuji hlasování. Zpravodajem pro prvé čtení je pan poslanec Dominik Feri. Já ho prosím, aby se ujal slova.
Děkuji za slovo. Já pak vystoupím v rámci řádné rozpravy. Toto je zpravodajská zpráva.
To je první dotaz. A můj druhý dotaz naváže na tu problematiku, o které mluvil pan kolega Patrik Nacher. Já mám bohužel také úplně špatnou zkušenost s prodejem těchto investičních produktů. Protože jsem dostal nějakou smlouvu o nějakém životním nebo podobném úrazovém pojištění a po pěti letech spoření, kdy jsem tam odvedl 72 tisíc, tak už tam mám naspořeno krásných 25 tisíc. Velmi výhodný. A aby to člověk pochopil, o co vlastně jde, tak musí být jak právník, tak ekonom. Takže je to velmi složitá problematika a domnívám se, že ta regulace státu ve vztahu k informovanosti -
Pane předsedo, i vás přeruším a znovu požádám sněmovnu o klid. Je tady nesmírný hluk, a když už si nevážíme jeden druhého, alespoň nechte pracovat stenografky.
Takže si myslím, že pokud nějakou oblast regulovat, a to ve vztahu k transparenci toho podnikání, tak si myslím, že to je právě uzavírání takovýchto smluv. Protože ten způsob, jakým jsou sdělovány informace v současné době, je naprosto nedostačující. Tak, aby tam byly ty základní finanční ukazatele, ty číselné parametry, které jsou podstatné pro rozhodnutí toho spotřebitele. Takže já si myslím, že tady bychom měli naopak tu regulaci zpřísnit tak, abychom pomohli spotřebitelům dělat informovaná rozhodnutí, což se dneska evidentně neděje.
Děkuji panu poslanci Michálkovi.
Já bych tady nabídl svému kolegovi Jakubu Michálkovi, když říkal, že je gramotný právník, kurzy finanční gramotnosti. Ten produkt vlastně, když se na to díváte, ani člověk finančně gramotný být nemusí. Ono se to prodávalo jako spoření, investice, pojištění, takový instantní produkt, který vám vlastně jako ulehčí cestu do pojišťoven, do banky, všude. Tak asi na tomto smyslu je to postaveno. To znamená, že bohužel, když se podíváte do té historie, tak to bylo dáno tím, že ti poradci to prodávali častěji než třeba penzijní připojištění, protože tam třeba ta provize byla od začátku zastropovaná, zatímco tady nikoliv.
Prosím, pane guvernére, máte slovo.
Děkuji, vážený pane místopředsedo. Já jsem zapomněl tu část jeho dotazu. My to vyhodnocujeme průběžně. Zatím tomu nic nenasvědčuje. Oni vytvářejí rezervy i na tyto špatně předvídatelné události a také se to v zásadě týká velkých pojišťovacích skupin s velmi silnými zahraničními akcionáři. To bude věc, kterou my ale testujeme. Ano, směnárny - zaměstnává nás to velmi. Odebíráme licence. Bohužel správní právo je složité, trvá to nějakou dobu. Tam je bílý kůň s bydlištěm na Ukrajině nebo na východním Slovensku, a celý kolotoč začíná znovu.
My jsme to na podvýboru několikrát probírali.
Děkuji panu poslanci Patriku Nacherovi. Jinou přihlášku do rozpravy nemám.
My se tím skutečně vážně zabýváme. To není, že bychom to odmítali, jak to může vypadat z nějaké korespondence, kterou vás bombarduje příslušný spolek. O tom nepochybuji. Naprosto souhlasím.
Pane guvernére, já vás na chvilku přeruším a požádám sněmovnu o klid. Myslím to vážně, abych vás nemusel diktovat do protokolu z projednávání tohoto bodu. Děkuji, pokračujte.
Ano, děkuji. Dnes není možné, protože na to existují jednoznačné judikáty Nejvyššího soudu, aby bylo životní pojištění nabízeno bez rizikové složky. Dnes to prostě není možné, a je to jednoznačně diskvalifikační parametr. To je jedna věc.
Děkuji panu guvernérovi za odpověď. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji, vážený pane místopředsedo. Vážení členové vlády, vážené kolegyně a kolegové, nebudu dlouho zdržovat a nebudu navrhovat, avizuji, ani zamítnutí, ani vrácení k přepracování.
Děkuji panu poslanci Stanislavu Grospičovi. Nyní další přihlášená do rozpravy je paní poslankyně Věra Kovářová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Obce nyní svoje právní předpisy vyhlašují zveřejněním na úřední desce obcí či krajů. Obecně s tímto záměrem souhlasíme, často to zpřehlední právě vydané vyhlášky. Nicméně nelze souhlasit s podmínkou, že vyhlášky, které nebudou v této sbírce publikovány, nebudou platné. Také nelze souhlasit, že již nyní účinné vyhlášky bude nutné dodatečně v této sbírce zveřejnit, a to s podmínkou, že pokud se tomu tak nestane, pozbudou platnosti. Nic takového Ústava nepožaduje, a navíc tyto předpisy byly již zákonným způsobem publikovány. Toto se jeví jako nepřiměřený zásah do ústavně zaručených práv na samosprávu obcí a krajů. S cílem návrhu zákona lze souhlasit, ale ne za podmínek v něm stanovených. Navíc by bylo dobré nejdříve zveřejňování právních předpisů samospráv v této sbírce vyzkoušet, a až poté zavádět striktní povinnost pod hrozbou neplatnosti. Z výše uvedených důvodů avizujeme pozměňovací návrh, který by podmínky vyhlašování právních předpisů samospráv ve sbírce upravil ústavně souladným způsobem.
Nemám žádnou další přihlášku do rozpravy. Ano, vidím.
Dobrý den.
Děkuji panu poslanci Ondřeji Profantovi. Nikoho nevidím, rozpravu končím. Nepadl žádný návrh na vrácení ani zamítnutí, můžeme se tedy zabývat návrhem na přikázání garančnímu výboru. Má někdo jiný návrh na garanční výbor? Není tomu tak. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru? Není tomu tak. V tom případě mohu konstatovat, že jsme projednali prvé čtení. Děkuji za úvodní slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedající.
Děkuji panu zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku. Ptám se, kdo se hlásí z místa. Nikoho nevidím, v tom případě rozpravu končím. Není tomu tak, budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Není tomu tak. Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako výboru garančnímu? Kdo je proti? Děkuji vám. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento výbor dalším výborům. Má někdo návrh na přikázání dalším výborům? Není tomu tak. V tom případě konstatuji, že jsme projednali první čtení návrhu zákona.
Tak jsem se chtěl zeptat, jakým způsobem o tomhle přemýšlíte.
Děkuji pěkně za slovo. Já bych vlastně chtěl navázat na svého předchůdce. Bezesporu budou klesat exportní trhy, které jsou pro nás velmi důležité. Itálie je asi pro nás sedmý nejdůležitější vývozce, nebo exportní trh, kam vyvážejí naši výrobci, což určitě není málo. Dá se očekávat pokles cestovního ruchu a všech odvětví, která jsou na cestovní ruch navázána. První centrální banka, která přistoupila k opatřením, je americký FED, který nicméně na rozdíl od České národní banky má, co se týče svých cílů, přece jenom větší důraz i na ekonomický růst, respektive na to, aby podporoval zaměstnanost a tvorbu pracovních míst a nedopustil nějakou vysokou míru nezaměstnanosti. Děkuji pěkně.